Je ten jednací řád v této části poněkud nedokonalý, ještě k tomu nikdy v minulosti nedošlo. Nicméně zase bychom otevírali Pandořinu skříňku, že jeden poslanec může v podstatě způsobit mimořádnou schůzi nebo zařazení bodu bez toho, aby měli ostatní možnost o tom diskutovat. Kdyby to měla být mimořádná schůze, zřejmě bych trval na 40 podpisech, na kvalifikované většině. Teď tu máme návrh v podstatě dvou klubů, které už dohromady dávají 40 poslanců, plus o tom bude Sněmovna jako suverén hlasovat. Není možné, aby jeden poslanec způsobil mimořádnou schůzi. Byl přihlášen pan poslanec Volný, nebo pouze navrhl ten... Když vás tak vidím, tak bych vás chtěl opět požádat o nasazení ochrany úst a nosu v souladu s vládním opatřením...
Já budu postupovat podle téhle procedury, kterou tady mám.
Ještě dáme slovo panu poslanci Ferjenčíkovi k proceduře. Já bohužel také nemám ten text procedury před sebou, takže musím spoléhat na to, co jsme slyšeli od pana zpravodaje. Pan poslanec Ferjenčík.
Jestli to pan zpravodaj ví, nebo ne.
Není prosím vás jiné cesty, prosím o pochopení. I po poradě vedení Sněmovny přeruším teď jednání na tři minuty a poprosím pana zpravodaje a ty, kteří kladli dotazy, aby si to u legislativy vyjasnili.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Po dohodě s panem poslancem Munzarem a panem poslancem Ferjenčíkem ta procedura zůstává tak, jak byla načtena.
Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 49, přihlášeno 158 poslanců, pro 154, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Jedná se o rozšíření definice člena jedné rodiny.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Všechny jsem vás odhlásil. Myslím, že jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Takže vymluvit se na ústavní stížnost, že už ji někdo podal a že je to řešení, je chybně, nebo má právo ta strana to podat, ale neřeší to tu situaci. Je to jinak pojmenovaný nouzový stav, jinak pojmenovaný lockdown, jinak pojmenovaný roční lockdown. Na rok! Ale tato naše zásadní připomínka byla odmítnuta. Tady vidíme také rozdíl, nouzový stav a běžný zákon. A také to tam nebylo zapracováno. A já říkám, že lockdown není řešení, a říkám, že plošné zákazy není cesta.
Vyvolali jsme ho tím, že jsme nesouhlasili s prodloužením nouzového stavu. Podařilo se nám dostat konečně vládu k jednacímu stolu. My máme skoro rok zpoždění a měli bychom ho dotáhnout. Takže já jsem rád, že ten návrh zákona je zařazen, že se nám podařilo domluvit, že jsme v tomto byli naprosto konstruktivní a v souladu s tím, co jsme říkali už od dubna minulého roku, že takový zákon se stavem pandemické pohotovosti má existovat. V rámci pandemického zákona se nám podařilo prosadit řadu změn, které jsme navrhovali. Podrobně to samozřejmě budou probírat příslušné soudy, které stejně jako v případě nároků podle krizového zákona budou mít definitivní slovo v určení rozsahu náhrady škody. A jedna věc, kterou nám ministerstvo odmítlo, bylo ústavně konformní nastavení jednoho zmocnění, takže tam se to bude posuzovat u konkrétních opatření obecné povahy u správních soudů. Pokud jde o návrh pana předsedy Stanjury, já nemám problém s tím, aby se to projednávalo tady na půdě Poslanecké sněmovny, jenom bych upozornil, že nemůžeme předjímat, kdy pandemický zákon nabude účinnosti. Děkuji za pozornost.
Zahajuji třetí čtení. Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Pak bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.
Prosím, pane poslanče.
Já se omlouvám, dámy a pánové, protože to nemáme písemně. Nechci to opakovat, nebojte se. Pokud by to tak bylo, pokud jsem dobře rozuměl, tak by mi to přišlo nelogické, protože se jedná o souběhy programů.
Vy to chcete veřejně po našich dětech, chcete to veřejně po mnoha lidech, chcete to strkání špejle do nosu. Takže buďme fér. Přístěnek na náměstí, v tom přístěnku veřejně každý poslanec pěkně špejli do nosu a až po výsledku toho testu vstup do budovy. Všechno ostatní je lež, podvod, pokrytectví! Kdo chce zapalovat, musí hořet.
Nehlásí. Přednesu návrh usnesení. Návrh usnesení byl schválen. Nyní tedy otevírám
Nebudu zde do detailů rozebírat jeho genezi, protože je to jedna z nejvíce mediálně sledovaných událostí posledních dní. Proto jsme přistoupili i po jednání s opozicí k úpravě vládního návrhu tak, že je nyní doplněn o řadu důležitých bodů. Vyjádřím se proto zejména ke společně dojednanému návrhu na změnu vládního návrhu zákona. Zakotvena je i spolupráce s hejtmany. V případě ministerských opatření pak tato budou podléhat kontrole vlády. Změna vládního návrhu také rozšiřuje okruh zveřejňovaných informací o epidemii a jejím průběhu a modelaci jejího vývoje. Jedním z hlavních posunů stran obsahu návrhu zákona je pak zakotvení postupů pro nahrazování škody vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními podle tohoto návrhu zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsme si vědomi toho, že je to citlivá otázka, která zasluhuje řešení a rozumný přístup jak na straně státu, tak ale i na straně dotčených osob, a jsem rád, že jsme po delších diskusích nakonec dospěli k přijatelnému a rozumnému kompromisu. Kromě jiného bylo také přistoupeno k úpravě sankčních mechanismů, když došlo k větší stratifikaci přestupkových jednání a jim odpovídajícím sankcím tak, aby co nejlépe odpovídaly materiálnímu obsahu přestupkového jednání a povaze subjektu, který se ho případně dopustí. Dále změnou vládního návrhu zakotvujeme zrychlené jednání ve věci rušení mimořádných opatření Nejvyšším správním soudem, aby byla zajištěna rychlá a efektivní kontrola vlády i ze strany moci soudní. Toto se nyní snažíme upravit tak, aby se nejednalo o žádné drakonické dopady. Návrh dále obsahuje změnu některých souvisejících zákonů. Toto řešení považuji za zásadní pro efektivní boj se současnou epidemií onemocnění COVID-19, a proto vás zdvořile žádám o jeho podporu.
A nerad bych, abychom z toho dělali politickou rošádu mezi parlamentními stranami. Buď se tady budeme chovat jako poslanci a budeme dbát na to, abychom zachovali parlamentní charakter České republiky, anebo se tady budeme předvolebně předvádět.
Děkuji za slovo. Takže toto rozhodně není přednostně.
Tohle jsme probírali na počátku, když padaly návrhy na změnu pořadu této schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedající. My nejsme bezhlaví. My jsme zodpovědní. Čili prosím vás pěkně, KSČM je strana, která postupuje naprosto zodpovědně, má ohled na ty skupiny občanů, kteří se cítí ohroženi tou pandemií, kteří mají třeba v rámci svých rodin lidi, kteří jsou ve velmi rizikovém stavu. A myslím si, že ty nesmíme pomíjet. Myslím si, že to je vyvážené stanovisko, stanovisko, které konvenuje s názory většiny občanů České republiky. A tak se chováme i teď.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Nikdo nevznesl námitku.
Vážené dámy a pánové. No, jestli bylo mé vystoupení, pane předsedo Kováčiku, chápáno jako útok, to rozhodně jsem nechtěl útočit. Říkám to tady. Já jsem jenom chtěl ukončit nouzový stav. Bylo to čistě to, že já bych to rád ukončil, hlasoval o tom. A samozřejmě ten apel z mé strany byl možná takový důraznější, ale je to tak. Takže neberte to jako útok.
Já jsem pozorně poslouchal pana předsedu Sněmovny Vondráčka. Chápu, že Sněmovna je suverén. Chápu, že o tom rozhodla svým hlasováním. Tak jenom na to upozorňuji. Upozorňuji na to legislativu.
Takže jednací den prostě k projednání tohoto bodu nekončí. Budeme tady, dokud to neprojednáme nebo dokud Sněmovna nerozhodne, že se to přeruší.
Takže požádal bych do půl hodiny, jestli může - není to pauza, žádnou pauzu neberu - ale do půl hodiny jestli může předseda Sněmovny Vondráček, jestli souhlasíte, obdržet výklad z legislativy, co to znamená přednostně. To se na mě nezlobte.
Dobře. To je návrh, který tady nevyřešíme. Orgány Sněmovny a Kanceláře Sněmovny jej zaznamenaly. Nyní bychom se tedy měli dostat ke schválení pořadu této schůze, tak jak jsme jej odhlasovali, to znamená doplněný o ten jeden bod. Já věřím, že jsou všichni poslanci na svých místech. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni. Kdo je proti?
Tolik tedy stanovisko klubu KDU-ČSL.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Ano, takže se připraví.
Děkuji, pane předsedající. Takže my to opravdu nepodpoříme.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný, zatím poslední faktická. Prosím, máte dvě minuty.
Samozřejmě, jako lékař máte pravdu, za to se omlouvám.
Pokud by například schůze měla několik stovek bodů, má být tímto ustanovením zajištěno, aby návrh nebyl projednáván po uplynutí celé řady bodů. Prosím, dvě minuty, máte slovo.
To je velmi důležité připomenout.
Návrh zákona Piráti a STAN odeslali ministerstvu 20. ledna a ve vyjednávání se nám podařilo dosáhnout velkého posunu. V rámci toho návrhu koalice Pirátů a STAN prosadila jednak, že ten zákon i ve spolupráci s dalšími kolegy, zejména z koalice SPOLU, bude vůbec projednáván a přijat, protože to rozhodně nebyla samozřejmost. Uvědomme si, že ten zákon tady ležel velmi dlouho od doby, kdy ho předložilo minulý rok Ministerstvo zdravotnictví v naprosto nevyhovující podobě. Za druhé, vláda vyhověla našemu návrhu na umožnění povinného testování ve firmách, které je vitálně důležité pro omezení šíření viru. Za třetí, poškození, zejména živnostníci, budou mít nárok na náhradu skutečné škody, která sice nezahrnuje ušlý zisk, což vláda kategoricky odmítla, ale současně se jí nerozumí ani škoda na věci. Podle judikatury Ústavního soudu může skutečná škoda zahrnovat i vzniklé náklady. Ty se nebudou hradit pouze v případě nákladů na pořízení dezinfekce. Za páté, ministr zdravotnictví se skutečně nestane diktátorem, jeho opatření budou podléhat souhlasu vlády. Sněmovna bude mít pojistku, že bude moci vypnout pandemickou pohotovost, pokud vláda zneužije svá oprávnění nebo pokud se nám podaří pandemii zvládnout. Poslanci a senátoři budou dostávat informace o pandemii ve zkrácené lhůtě. Prosadili jsme tam rychlejší přezkum, takže Nejvyšší správní soud bude posuzovat opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Bude tam přednostní projednání, bude skutečná rychlejší spravedlnost.
Opravdu se na mě nezlobte, ale tento krok považuji za největší selhání vlády od chvíle, kdy se Komunistická strana Čech a Moravy rozhodla pro její toleranci. Něco takového jsem opravdu nečekal. Byl bych rád, aby se už nikdy něco takového neopakovalo.
Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Vích. Tak prosím, vašich pět minut.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já bych jenom doplnil to, co tady říkal náš předseda hnutí SPD Tomio Okamura, trošku bych to více rozvedl. O potřebě změny krizové legislativy se hovoří minimálně posledních deset měsíců. Poslední zkušenosti s pandemií koronaviru vedly k potřebě dát vládě do ruky nástroj slabší než nouzový stav. Já to považuji za špatný krok. Na základě těchto důvodů vás žádám o podporu usnesení, které tady přednesl pan Tomio Okamura, a sice abychom zrušili nouzový stav. Děkuji za pozornost.
Já jsem přesvědčen, že to opakované vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní. Jak jsem řekl, myslím, že tím, že tady teď schůzujeme, víceméně posvěcujeme ten stav, jako by ten nouzový stav existoval. Podle mě neexistuje, není podle práva.
Každý se splést může. Takže prosím o přestávku v délce pěti minut.
Nicméně slyšeli jsme plno argumentů pro i proti od pana ministra, od předkladatelů. To řešení se opozici nelíbí.
Ale tohle by určitě nezvládla udělat právě ani samotná vláda. Nicméně co je jisté je, že čísla za loňský rok hovoří zcela jasně. To je potřeba jednoznačně přeložit lidem, protože tak to prostě vyznívá.
Můžeme se bavit o tom, jestli naše vláda udělala více nebo méně chyb než ty ostatní. Ano, my si opravdu myslíme, že některé kroky nebyly šťastné a mají své dopady. Protože co by mělo být naším cílem? Potom by všechny tyhle malé obchody a služby, byť v nějakém režimu, mohly fungovat. Vím, o čem mluvím, protože sama jsem mnoho let podnikala a vím, jaké to je zkrátka si peníze vydělat, vím, co to znamená získat si zákazníky, vím, co to je pracovat jako malý podnikatel. A opravdu vám mohu garantovat, že to je velmi těžké, protože nikdo vám nic nedá. Ale dneska jsme v situaci, že těmto aktivním lidem opravdu podkopáváme půdu pod nohama. Jsou to nesmírné škody. Mnohokrát tady zazněly naše výhrady ke kompenzačnímu bonusu, jak je nastaven, co řeší, jak pomáhá anebo spíše nepomáhá. Dále jsou to náklady na nezbytnou údržbu, servis nebo skladování dlouhodobého majetku a pronajatá aktiva, včetně IT. Dále jsou to náklady na provozní licenční poplatky, které také neskončí tím, že uzavřete dveře provozovny. Jsou to náklady na pojištění. Je potřeba říci, že náš návrh nastavuje univerzální jasná pravidla. Byla by to pohotová pomoc, ať už tady bude krizový stav, či vyhlášená režimová opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví či hygienických stanic. Dámy a pánové, každá demokracie stojí na silné střední třídě. Opravdu sama vím, že to vůbec není jednoduché.
Ti se nově budou moct obrátit na členy kontrolních orgánů, pokud by měli podezření, že Vojenské zpravodajství překročilo své pravomoce. To je další důležitá pojistka. Mezi náležitosti, které by muselo rozhodnutí o umístění nástroje detekce obsahovat, je doba, na kterou lze povinnost provozovatelům sítě uložit, a omezení, že rozhodnutí může ukládat umístění nástroje detekce na 12 měsíců s možností prodloužení na dalších 6 měsíců. Rozhodnutí musí nově také obsahovat další náležitosti podle správního řádu, což zvyšuje možnost přezkumu takového rozhodnutí. Původní návrh obsahoval poměrně vysoké sankce, které byly stanoveny pro provozovatele na 50 milionů korun. Je to přece jenom legislativní precedent do budoucna pro Vojenské zpravodajství. A to opravdu není pro účely monitoringu kybernetického prostoru potřeba.
Nyní se vrátím k tomu základu. Je tady návrh, který je vlastně kompromisním návrhem. Ti začali upozorňovat na technologické a technické problémy, které ten návrh má. Když jsme se dívali na návrhy pozměňovacích návrhů, které zde jsou uvedeny, tak samozřejmě dbáme na to, aby základ byla maximální parlamentní kontrola. Ale ono je to zrovna Vojenské zpravodajství. A bylo to politické zneužití, aby se nakonec ukázalo, že to byl obyčejný kriminální čin zločineckých struktur z Ukrajiny.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Oceňujeme i to, nebo respektujeme i to, že tato novela vychází z národní strategie kybernetické bezpečnosti České republiky a umožňuje detekovat kybernetické útoky a adekvátně na ně reagovat. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že stávající kapacity Poslanecké sněmovny a postupy, které v ní jsou, jsou v daném okamžiku dostačující. Proto další pozměňovací návrhy nepodpoříme.
Za Starosty a nezávislé dopředu říkám, že my se vyjádříme hlasováním i pozitivně k některým pozměňovacím návrhům. To říkám zcela zodpovědně jako předseda této komise, který s ním dlouho o této věci diskutoval. Tím bych trochu reagoval i na slova pana kolegy Luzara o tom, že moc nějakých silných ekonomických struktur je větší než moc poslanců.